IGA je proto znovu předkládána oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací, došlo pouze k aktualizaci znění předkládací zprávy, která je součástí vámi obdrženého materiálu.
Původně byl zpravodajem pro prvé čtení určen pan poslanec Vít Rakušan, který není přítomen, je omluven, zastoupí ho jako zpravodajka paní poslankyně Karla Šlechtová, ale protože jsme v prvém čtení, musíme dát o změně zpravodaje hlasovat. Takže budeme hlasovat o změně zpravodaje, místo Víta Rakušana Karla Šlechtová se ujme této role. Návrh byl přijat. Paní poslankyně Šlechtová je zpravodajkou a teď jí dávám slovo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, já jenom vypíchnu to, co zde již paní ministryně sdělila, a to že Česká republika by měla převzít plná práva a povinnosti smluvní strany právě z této dohody IGA dnem přijetí eura jako své měny. Uzavření IGA je v souladu s právním řádem České republiky a nedotkne se ani závazků, které vyplývají z našeho členství České republiky v Evropské unii, a je rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.
Do rozpravy se hlásí pan poslanec Petr Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. A ten jednotný fond vzniká právě proto, aby z něj byly sanovány stávající chyby těchto vlád a těchto rozpočtů. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Dále se z místa do rozpravy hlásí pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se připojím k prohlášení svého předchůdce. Znovu opakuji, v současné době nejsme členem eurozóny, a pokud bychom se do ní dostali, bude to pro naši republiku výrazné finanční zatížení. Říkám to za poslanecký klub SPD.
Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Skopeček vystoupí s návrhem na přikázání dalšímu výboru.
Děkuji.
Ještě někdo z poslankyň a poslanců chce vystoupit s návrhem na přikázání dalšímu výboru? Ne, budeme tedy postupně hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti, a končím prvé čtení tohoto návrhu. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně, členové vlády, já pouze doplním paní ministryni. Podepsaný text dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu naší země a také vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání a následné provádění této dohody nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Tato dohoda má opět charakter mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie a doporučujeme následně její schválení.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška nepřišla ani nikoho nevidím, že by se do obecné rozpravy hlásil. Prosím, máte slovo. Nyní končím obecnou rozpravu, protože žádná další přihláška už není. Budeme se zabývat návrhem přikázání výborům. Takže postupně budeme hlasovat o těchto výborech. Nejprve o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Hlasování číslo 322, přihlášeno 147 poslanců, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 323, přihlášeno 147 poslanců, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzájemné vztahy České republiky a Sultanátu Omán v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Text dohody je liberální, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí, stanoví právní základ pro případné provozování leteckých služeb. Dopravcům obou stran nabízí široké možnosti pro komerční využití.
Přivolám poslance do sálu a budeme hlasovat o změně zpravodaje. Zpravodajem pro prvé čtení místo pana poslance Kobzy bude pan poslanec Holík. Kdo je proti?
Znovu zopakuji, že tato smlouva nebude mít žádný vliv na zatížení státního rozpočtu. A pokud můžu, dovolím si navrhnout, aby tato zpráva byla projednána na zahraničním výboru.
Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Juříček, prosím, máte slovo.
A jestli je to o byznysu a potenciálním byznysu, tak by to mělo končit na hospodářském výboru.
Děkuji, beru to současně jako návrh, aby se tímto návrhem zabýval hospodářský výbor. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Navrhuje ještě někdo nějaký další výbor, aby se zabýval návrhem?
Sjednaná dohoda přináší právní jistotu a předvídatelnost, jež by měly EU a Vietnamu pomoci přilákat a udržet investice podporující jejich ekonomiku. Z pohledu českého ústavního práva se jedná o smlouvu prezidentské kategorie.
Děkuji. Dohoda nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet České republiky, alespoň prozatím. Konkrétní financování systému a podíl České republiky zatím nebyl stanoven. Dohoda skutečně přinese českým podnikatelům větší ochranu jejich investic ve Vietnamu.
Takže já vás odhlásím. Paní ministryně? Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh?
Dobré už odpoledne, kolegyně, kolegové.
Takže nejprve budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Nyní přistoupíme k projednávání dalšího tisku a jde o
Jedná se o historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Botswanou. Botswana je malou, avšak vzkvétající a velmi otevřenou ekonomikou, která nabízí českým investorům řadu možností pro investice, zejména v oblasti těžebního průmyslu, energetiky, informačních technologií a zdravotnictví. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Vzájemný obchod mezi Českou republikou a Botswanou zdaleka nedosahuje svého potenciálu. U vývozu do Botswany tvořily v roce 2018 nejhodnotnější položky lékařský a jiný nábytek, dále telefonní přístroje, motory, produkty z oblasti elektrotechnického vybavení a jiné. U dovozu do České republiky se zdaleka nejvíce prosazuje hovězí maso, nábytek, kožené výrobky, kufry, ocel a mazací přípravky. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Botswanou jistě otevře prostor i pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů včetně investičních aktivit.
A kolik energie bychom takto získali? Zajímavý je také pohled z hlediska materiálové náročnosti, tedy ekologický pohled. Čili znovu říkám, nemluvíme přitom o žádných kapacitních rezervách, jenom čistě o budování těch větrníků, případně tedy fotovoltaických parků. Žádné záložní zdroje. A uvedených 7 tis. Čili pořád jsme u nějakých studií, a to studií, které nedělají žádní skeptici, ale dělá je Česká fotovoltaická asociace a tu nelze podezřívat z nedostatečných ambicí. Pokud bychom vycházeli z uvedené spotřeby navýšení investic, tak by se jednalo o investice 2,5 bilionu korun. Pokud by podíl OZE na výrobě elektřiny znamenal 16 %, tak by stabilita sítě ohrožena nebyla a nemuseli bychom investovat víc. Čili i bez tohoto dalšího bilionu, který je tedy jakoby navíc, ta čísla jsou naprosto odstrašující. Ta odpověď říká, že tedy projednána na úrovni Bezpečnostní rady státu nebyla. Zatímco prezident Trump, ten již samozřejmě v tom podnikl určité kroky a ukazuje, že Spojené státy jsou si vědomy, o jak vážnou hrozbu se jedná. Daleko závažnější ovšem je to, co není zmíněno v odpovědi, ale dá se ve studii také najít. Výše uvedená dotace však nezaručuje optimální využití vyrobené energie. A výsledek? Odborník na stabilitu rozvodné soustavy by řekl: více škody než užitku. Ale to je prosím druhá věc, tedy teď spíš pracujeme s čísly, tak jak v té studii máme. Takže dámy a pánové, to by bylo k té první otázce. Druhá otázka je neméně zajímavá. Ptal jsem se, jak by to všechno vypadalo u větrných elektráren. Vzhledem k tomu, že maximální životnost těchto zařízení je na úrovni 25 let, znamenalo by to, že bychom jich museli postavit, zprovoznit 50 až 10 ročně, čili každoročně obnovit jednu čtvrtinu až jednu polovinu současných instalací.
Smlouva umožní také výměnu informací a zkušeností celních správ v oblasti podloudného dovozu zboží a nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Za provádění smlouvy bude v České republice odpovědné Generální ředitelství cel. Provádění smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet, nevyžádá si změny v personálním, materiálním ani finančním zajištění činnosti celní správy, naopak lze předpokládat snížení počtu a rozsahu celních podvodů, a tím zajištění vyšších příjmů do státního rozpočtu. Bylo způsobeno jednoznačně na straně argentinské.
Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Petr Beitl. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Uzavření smlouvy je proto v zájmu České republiky vzhledem k tomu, že smlouva směřuje k předcházení a šetření porušování celních předpisů, které poškozuje především její finanční zájmy. Děkuji za pozornost.
Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem výborům k projednání. Je zde návrh organizačního výboru, aby se návrhem zabýval zahraniční výbor. Nebo návrh na další výbor? Ne. Budeme tedy hlasovat. Hlasujeme o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 320, přihlášeno 145 poslanců, pro 115, proti nikdo. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Na řadě je bod Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Jejím úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit pojištění, a současně pak stanovit z toho plynoucí důchodové nároky. Pro zaměstnavatele vysílající své zaměstnance do Mongolska je důležité mít jistotu v tom, kam mají za ně odvádět pojistné, a pro pracovníky samotné pak především to, že doba pojištění ve druhém smluvním státě se jim takzvaně neztratí, ale v budoucnu se zohlední v přiznaných důchodech. Podrobnější informace jsou rozvedeny v předkládací zprávě. Prosím o propuštění do druhého čtení.
Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji. Tyto dokumenty by měla doplnit i smlouva o sociálním zabezpečení obsažená v tomto materiálu, který právě projednáváme. Podobně jako dokumenty v sociální oblasti sjednané se vzdálenějšími státy, zámořskými zeměmi a podobně, upravuje i předkládaná smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem vedle účasti na pojištění pouze poskytování důchodových dávek. Smlouva s Mongolskem představuje standardní dokument, který plně respektuje základní mezinárodně uznávané principy. Doporučuji její přijetí a projednání v zahraničním výboru.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Organizační výbor opět navrhuje zahraniční výbor. Můžeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 321, přihlášeno 146 poslanců, pro 116, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Další omluva - pan poslanec Ivo Vondrák se omlouvá od 14.30 do 19 z důvodu jednání ve volebním kraji. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vzájemné vztahy obou zemí v oblasti civilního letectví nejsou dosud nijak upraveny. V srpnu 2015 byla Česká republika oslovena s návrhem na smluvní úpravu těchto vztahů a v roce 2016 bylo dosaženo shody na textu letecké dohody na expertní úrovni. Dohoda obsahuje obvyklá ustanovení o podmínkách pro výkon obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami. Text dohody je liberální a odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Dohoda jim poskytuje právní základ pro případné rozšiřování jejich obchodních aktivit v této oblasti. Strategická poloha Curaçaa uprostřed amerického kontinentu spolu s liberální politikou je předpokladem pro další posilování turistického ruchu i finanční a logistické oblasti na ostrově. Dovoluji si vás tedy požádat o postoupení materiálu k projednání výborům.
Současně jsem chtěl poděkovat paní kolegyni Malé, kterou jsem dneska poprosil, aby vzala zpravodajku, protože pan kolega Michálek, který měl být zpravodajem, je omluven. Takže děkuji, že mi v tomto případě vyhověla.
Nicméně mám tady návrh na náhradu zpravodaje za pana poslance Jakuba Michálka a měla by to být paní poslankyně Taťána Malá.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové.
Doba se mění a musíme se přizpůsobovat tomu, co se děje. Původně, jak bylo konstatováno předkladatelem, vláda k tomuto návrhu dala nesouhlasné stanovisko. Nejvyšší správní soud to nezvládá. Já se snažím mu pomoct tím, že jim přidělujeme, pokud je to vůbec možné, soudce. Ale ten soud není nafukovací, takže musíme s tím něco dělat. Pokud jde o tento návrh, já měním to původní stanovisko vlády, a samozřejmě předcházela tomu jednání. Pan premiér byl osobně na Nejvyšším správním soudu, kde došlo k určitým dohodám a k takovým dvěma větvím, jak vyřešit nepříjemnou situaci. První větev je krátkodobá řešení, což je tento návrh, a druhou větví bude dlouhodobá řešení, která zasáhnou do budoucí koncepce správního soudnictví, a to je na více let, takže zřejmě na mého nástupce. Vznikl současně kompromis dojednaný jednak představiteli Nejvyššího správního soudu a profesními komorami a v důsledku toho kompromisu lze na tento návrh nahlížet jako na akceptovatelný z mé strany. Samozřejmě není to dlouhodobé řešení, to budeme muset vyřešit jinak, nicméně já se připojuji a prosím, aby tedy tento návrh pana poslance Bendy a dalších byl podpořen, protože je to srozumitelné, je to logické a dává to šanci, aby se odbřemenil Nejvyšší správní soud.
Tak, nyní tedy na faktickou poznámku paní poslankyně Helena Válková a připraví se pan poslanec Dominik Feri.
Proto i vítám na jedné straně změnu stanoviska Ministerstva spravedlnosti, ale na druhé straně i tu větu, která zazněla v projevu paní ministryně spravedlnosti, že si je velmi dobře vědoma, že musí dojít k reformě soudů, a že toto je jenom taková nouzovka, jestli mi dovolíte tento lidový výraz. Čili za tohoto předpokladu ano. Jinak samozřejmě bych ten návrh ani nepodepsala.
Já to klidně nechám takzvaně dojet po 13. hodině. Jestli ne, tak to malinko přetáhneme.
Děkuji za slovo. Toto je první pomoc.
Nikoho dalšího nevidím. Takže já obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat tento návrh dalším výborům.
Děkuji.